Tato směrnice rovněž v jednotlivých situacích identifikuje osoby, které jsou povinné ke spotřební dani.
Je tam nízká efektivita výběru daní díky tomu, že je složitá byrokracie, poměrně nízké sazby a velké množství daňových poplatníků. Trvalé, to znamená, každý rok zůstanou podnikatelům necelé 4 miliardy, každý rok ušetří byrokracii, nebudou muset odevzdávat ty složité formuláře, nebudou muset platit pět záloh ročně, nebudou to muset pracovníci finanční správy kontrolovat, vymáhat, evidovat. Tehdy to možná nějakou logiku mělo, dnes to logiku nedává. Uvidíme, jak v tomto směru budeme úspěšní, ale to nepůjde rychle, to si musíme přiznat. Je třeba říct, že máme vysoce konkurenční trh. My jsme zahájili preventivní krok, a já myslím, že to je správně, to znamená, ve spolupráci s asociacemi - jak tou, která sdružuje velké čerpací stanice, tak tou, která sdružuje ty nezávislé malé - jsme našli poměrně jednoduchý, ne příliš byrokraticky složitý systém, jak na denní bázi reportovat průměrné ceny na totemech. Dneska jsme k tomu vydali tiskovou zprávu. Boj hnutí ANO za zachování přimíchávání biosložek ponechám stranou, to je takový folklor. Ale my tam nejsme od toho, abychom hájili ekonomické zájmy jednoho konkrétního holdingu. Myslím, že i špatná zkušenost se dá využít k tomu, kudy cesta nevede. Myslím, že by to byla chyba. Já to plně respektuji, tak si představme normální legislativní proces, kdy chceme nějakou daň snížit, zvýšit, zrušit. Za sebe nepředložím ve stavu legislativní nouze daňový zákon. Nemyslím si, že daňové zákony mají být předkládány ve stavu legislativní nouze.
Prosím, máte slovo.
Chtěla jsem upozornit na to, že skutečně to je přesně druh tématu, které jsme důkladně probrali na podvýboru.
Já vám také děkuji.
Pan ministr financí má pravdu. Je to spíše na interpelace, takže opravdu to bude do jedné minuty. Když jsme to říkali, tak jste arogantně krčili rameny, že nic takového nastat nemůže. Třeba se to projevilo tak, že to zafungovalo a že ta koruna se tam skutečně objevila. To nevíme dneska nikdy.
Vy tu možnost máte, ale plnými doušky si užíváte toho luxusu a v nejnovějším bavoráku sedmičkové řady si jezdíte, přestože můžete jezdit ve škodovce. To je váš životní styl, paní předsedkyně Pekarová, vaším prostřednictvím. Vždyť to všichni víme. Nejíte ani v jídelně s námi dole. S poklopem si necháváte nosit jídlo, aby vám ho číšník takhle otevřel. A řekněte, že ne - všichni to víme, že jo. To je váš životní styl, to jsou ty vaše úspory.
Tak já přečtu další omluvy. Ano, je to srozumitelné. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr Gazdík. Prosím.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já teď nevystupuji jako ministr, ale jako druhý muž strany, jak říkal kolega Okamura, i když zároveň říkal, že druhý muž strany je kolega Polčák, takže ale jeden z nás to určitě je. Já si dovolím pár slov za Starosty a nezávislé k této věci. První věc, hlasovala pro odškodnění obcí celá Sněmovna. Ti lidé si užili výbuchy ve skladech, za kterými stáli ruští agenti. Shodněme se, že minulá Sněmovna to udělala správně a že odškodnění obcí a občanů bylo správné. A teď odměna. Odmítám, že je to provize za to, že byl schválen nějaký zákon. Také odmítáme, že starostové dotčených obcí nevěděli a byli nemile překvapeni. To vůbec není pravda a svědčí o tom prohlášení těch samotných starostů. Prosím, najděte si ho a přečtěte si ho. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením poslaneckého klubu Starostů a nezávislých.
Ani státní zástupkyni, ani policii, ani soud. Stejně tak byly od počátku trestního řízení na stole relevantní pochybnosti o postupu i zvolené metodě posudku policií přizvaného znalce. Na závěr chci říct, byl to obrovský zásah do osobního života, do osobní sféry, do rodiny, do mého zdravotního stavu, kde potom se u mě ozvalo onkologické onemocnění. Ale s tím já se nesmířím.
Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Vondráček.
Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Na druhou stranu opravdu se tady snažím spíš k tomu přistoupit z právního hlediska. Já jsem se nikdy nevyjadřoval k tomu vydávání, když jsem byl v pozici předsedy Sněmovny. Už mockrát jsme tady probírali, že imunita není osobní privilegium toho kterého jedince, který byl náhodou zvolen do Poslanecké sněmovny. Imunita má chránit fungování komor parlamentu a bránit zásahům moci výkonné. Není možné omezit fungování komory bez zákonného a jasného zmocnění. Takhle to celé začalo. O tom je to dnešní rozhodování. Nemůžete organizovat něco, co není trestné, aby to vaše organizování bylo trestné, jestli mi rozumíte. To je spojená nádoba. Jestliže někomu dáte pokyn udělat něco, co není trestné, tak ten samotný pokyn samozřejmě také není trestný. Doteď to měla v rukou policie za stálého dozoru státního zástupce a dohledu nadřízeného orgánu Vrchního státního zastupitelství. Teď to teprve přijde před soud. V podstatě jsme ve fázi, kdy se říká, že už je obžaloba napsaná. Tomu velí i nějaká základní právní logika.
Doporučuji, abychom to propustili do dalšího projednávání a pak abychom tu smlouvu schválili. Ta smlouva odpovídá všem standardům smlouvy o zabránění dvojímu zdanění.
Děkuji pěkně za vaše úvodní slovo. Děkuji pěkně, paní poslankyně, za zpravodajskou zprávu. Nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Předpokládám, že nikoliv. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? V hlasování číslo 150 bylo přihlášeno 166 poslanců, pro návrh hlasovalo 138, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Teď mám obavu, že pan ministr není přítomen. Jestli budete souhlasit, přeruším na pět minut naše jednání a zjistím, zda je pan ministr spravedlnosti dostupný. Je 12.48 hodin, budeme pokračovat.
Skutek měl spočívat v tom, že jako zastupitelé města Postoloprt rozhodli o prodeji domu v majetku města za nižší cenu než cenu obvykle v místě dosažitelnou, aniž by takové své rozhodnutí na zastupitelstvu zdůvodnili. Ale k tomu se také dostanu. Roli v něm hraje postup orgánů činných v trestním řízení, které postavily obvinění na jediném znaleckém posudku, jehož způsob vypracování i metoda budily od počátku pochybnosti, dále přehlížení důkazů ve prospěch obžalovaných i neznalost aktuální judikatury. Tento mix individuálních pochybení pak bohužel nenalezl v systému trestního řízení odpovídající korekci dříve, než musela poměrně banální věc doputovat až k soudu. Tato věc skončila pravomocným rozhodnutím o zproštění obžaloby, a prosím, to na návrh státní zástupkyně. Tento proces trval čtyři roky. Logicky pak nastává otázka, zda škodu státu nezpůsobili ti, kdo svým postupem zapříčinili zbytečné trestní řízení a s tím spojené náklady. Jak to bylo na začátku? Na počátku případu stálo trestní oznámení občana Josefa Tišáka, místního obchodníka, šmelináře. Ta dům užívala dva roky. Předtím byl dům skoro rok a půl bez nájemce. Prostě město si s touto nemovitostí nevědělo rady, nechtělo do ní investovat, a hlavně se chtělo bránit tomu, aby tuto nemovitost koupil nějaký spekulant a třeba tady z Prahy nám tam nastěhoval nějaké další nepřizpůsobivé, protože jsme sociálně vyloučená lokalita. Podle některých svědectví sehrála roli obava z následného využití tohoto domu, který stojí v centru města. Toto všechno ta policie a státní zastupitelství vědělo, ale mašinerie státních zástupců fungovala dál. My prostě těch devět lumpů, těch zastupitelů, dostaneme k soudu. Také se jim to povedlo. Dům pak přišel o nájemce. Jak již bylo řečeno, podle soudem přizvaného znalce nijak tato rekonstrukce nezvedla tuto hodnotu. Ano, jedinou věc, kterou jsem já v tomto udělal, bylo, že na tom zastupitelstvu jsem zvedl ruku.
To bylo tak načasované, že se ještě všechno stihlo. Kvůli ní mě pak měsíc před volbami poslanci vydali ke stíhání, mluvím o roce 2017, protože doufali, že to ovlivní volby, jako v minulosti třeba Kubiceho zpráva nebo loňské Pandora Papers. To bylo ještě skvělé, ale to organizovali dokonce ze zahraničí, protože ze zahraničí nám chtějí říkat, našim občanům, kdo tady bude ve Sněmovně a kdo bude ve vládě. Tam byl globální termín paní Holcové 2. října. Takže všechny tyto věci jsou samozřejmě nesmyslné. A Pandora Papers? Kdo o tom slyšel? Kde jsou ty seznamy? Udržuje se to v mediálním prostoru dodnes pro případ, kdybych se rozhodl kandidovat na prezidenta. Ačkoliv se jedná o účelové trestní stíhání, po věcné stránce se vydání nebráním, neboť mohu s čistým svědomím říct, že jsem nikdy nic trestného neudělal, a tak je to i v tomto případě. Rád bych ale zmínil ještě jednu věc: mějte na paměti, že vaše dnešní hlasování může mít dalekosáhlé dopady na práci Poslanecké sněmovny. V případě, že svým hlasováním takový postup posvětíte, vytvoříte tak precedens. V takovém případě imunita zákonodárce přestává mít smysl a poslanci se budou muset smířit s tím, že i oni se mohou stát obětí neodůvodněných a zcela nesprávných zásahů do výkonu svého mandátu prostřednictvím účelových trestních stíhání. Nebudu tady mluvit o paní Parkanové a dalších lidech, náš poslanec Růžička a podobně. Takže dnes tady nerozhodujete jen o mně, ale i o sobě samých, o všech zákonodárcích, kteří přijdou po vás. Presumpce viny bude automatická a nebude proti ní žádné obrany.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Popis toho skutku musí být součástí té žádosti. Slyšeli jste velmi podrobně, jak to organizoval podle názoru státního zástupce, respektive policie.
Světe div se, 30. 4., 30. dubna 2018 rozhodl státní zástupce v mém případě o zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání, pro které jsem byl Sněmovnou dvakrát vydán. Sloužilo jen k politickému boji. Nehovořím o tom, že obdobný názor státní zástupce zaujal ve stejném okamžiku i u tří dalších politicky nijak neangažovaných spoluobviněných. Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Mohl bych v této časové rekapitulaci skončit, nicméně nebudu zastírat, že se o tuto kauzu zajímám dál, což asi všichni chápete, takže budu krátce pokračovat. Z pohádky o jedenácti loupežnících jich zbylo sedm. Další téměř rok a půl nás média průběžně informovala o tom, jak trestní stíhání pana premiéra a jeho rodiny pokračuje. A tak nám skutečně tato parodie ovlivnila další volby. Tolik tedy časově přehledná sumarizace, vycházející z mé osobní zkušenosti s tímto případem. Vážené kolegyně, kolegové, není vám na tom něco divného? V této kauze nikdy a u nikoho nešlo a nemohlo jít o trestnou činnost, což už orgány činné v trestním řízení samy přiznaly v devíti případech. Od začátku do dnešního dne nejde o kauzu kriminální, ale politickou. Dvakrát jsem ji zvedl jak pro sebe, tak pro pana předsedu, ale tentokrát, nezlobte se, po tom, co jsem si podrobně přečetl tu žádost o vydání, ta je stejná jako v září 2017, nezlobte se, to fakt nemůžu.
Další přihlášený do všeobecné rozpravy je pan poslanec Pavel Růžička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Říkám to úplně přesně tak, jak to sem do Sněmovny od policie přišlo. Je to velice jednoduché. Je to opravdu jednoduché.
A já to teď vidím jenom striktně bez ohledu, jestli jde o Babiše, Válkovou jako ten obhájce. O pomoci tam není ani zmínky, ani slova, ani jedna věta. Zatím tomu tak není - podle mého právního názoru. Buď bych tedy zastavila všechno, ale nejsem díky bohu nejvyšší státní zástupce, nechala bych to zastavené, anebo bych udělala asi jiný krok, ale to mi nepřísluší hodnotit. Já tam tedy v tom tu pomoc nevidím ani náhodou, a proto si myslím, že byste se všichni měli zamyslet. Určitě to nezvýší renomé trestní justice, mám silné pochybnosti, a s napětím budu tedy teď očekávat další krok státního zastupitelství. Zase na druhé straně na jeho obhajobu musíme říct: on dozoruje sice policii, nicméně je na ni odkázaný v řadě věcí, takže ta policie mu odvedla tuto práci a on se s tím vypořádal tímto způsobem.
Tak a tady ten příběh začíná. Pan Tišák se naštval a řekl: Já vám to osladím. Padlo již zmíněné trestní oznámení od tohoto nespokojeného občana. Takže toto oddělení hospodářské kriminálky si přizvalo v únoru znalce pro ocenění nemovitostí, nějakého pana Jiřího Vaňka. To nebylo divné v přípravném řízení ani policii, ani státní zástupkyni. Samozřejmě nadřízené Krajské státní zastupitelství potvrdilo to, co dělala státní zástupkyně v Lounech.
Protože nezazněly žádné návrhy, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný, alternativní či doplňující návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Nyní přečtu omluvy. To byly omluvy. Děkuji pěkně.
Děkuji. Po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní s právem EU, a Evropská komise tedy doporučila členským státům Evropské unie, aby zvážily další platnost těchto dvoustranných smluv o ochraně a podpoře investic.
Děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Budeme pokračovat bodem číslo Opětovně poprosím pana ministra financí, aby přednesl úvodní slovo.
Děkuji za slovo. Je to analogické jako předchozí bod, jenom místo Rakouska je na druhé smluvní straně Švédsko. Děkuji.
Analogicky prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.
Děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí. Obecnou rozpravu tedy končím. I nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rovněž zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu opakovat, co zaznělo.
Otevírám obecnou rozpravu. Bohužel musím projednávání... Nebudete protestovat? Nebudete, děkuju pěkně za vaši shovívavost. Má někdo jiný alternativní návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Protože je 13 hodin, přerušuji naše jednání. Sejdeme se ve 14.30, kdy bude následovat bod číslo 111 - interpelace.
Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Jsem tady první volební období, dosud jsem měl informace pouze z médií a nějak - řeknu latentně - jsem tuto kauzu sledoval omezeně. To náleží soudu, nezávislému soudu, a já věřím, že takové soudy v této republice máme.